Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Václav Votava a připraví se pan poslanec Václav Klučka. Prosím.
Chtěl bych kolegy a kolegyně ujistit, že se neúčastním očividné obstrukce, která je tady prezentována jistým festivalem přihlášek. Ujišťuji i pana nepřítomného kolegu Kalouska o této věci. Chtěl bych požádat o zařazení nového pevného bodu, a to na dnešek jako první bod, a to zkrácení lhůty pro projednání tisku 751, což je návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích.
Já vám také děkuji.
Krátkostí svého vystoupení vás přesvědčím taky o tom, že se nehodlám účastnit věcí, které souvisejí s časovou náročností programu. Navrhuji vyřazení bodu číslo 53, sněmovní tisk 681, po dohodě s předkladatelem z pořadu této schůze.
Nyní poslankyně Jana Černochová. Připraví se paní poslankyně Miroslava Němcová.
Děkuji, pane místopředsedo. Jak víme, stykový zákon je evergreenem českého ústavního pořádku. Důvodová zpráva uvádí, že stykový zákon měl být od vzniku republiky zastřešujícím zákonem pro fungování obou komor Parlamentu. To nicméně není málo, neboť řadu důležitých otázek nemohou upravit jednací řády, takže je dosud třeba přenechávat praxi, což může být v některých případech zpochybňováno poukazy na zásadu výkonu veřejné moci na základě a v mezích zákona, například opakované projednávání návrhů zákonů vyžadujících shodu obou komor. Iniciativa Senátu je proto chvályhodná, neboť tato otázka by měla být konečně vyřešena, a ať s navrženým zněním souhlasíme, či nikoliv, zaslouží si, aby o něm byla vedena diskuse. Je dobré připomenout, že vznik stykového zákona je na půdě Parlamentu v různé intenzitě diskutován už od přelomu tisíciletí, kdy vznikl první návrh, který ovšem bohužel z různých důvodů do konce třetího volebního období neopustil stadium druhého čtení. Je zde tedy historická příležitost tento vývoj napravit. S odstupem let bylo další kolo jednání zahájeno z iniciativy vedení obou komor. Na jaře 2014 byl v Senátu zpracován text, k němuž se vyjádřil sněmovní podvýbor i poslanecké kluby. Proto si dovolím navrhnout zařazení tohoto bodu na 4. 5. po pevně zařazených bodech. Druhý můj návrh na změnu programu je zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, je to sněmovní tisk 408, kde jsme ve druhém čtení. Od té doby ten zákon je u ledu a možná čeká na nějaké vyřešení sporu navrhovatelů s Národním bezpečnostním úřadem. Každopádně se zákon týká vývozu, tak dovozu zbraní. V těchto souvislostech nelze nezmínit, že důvodová zpráva novely se odkazuje i na události ve Vrběticích, kdy stát fakticky přiznal, že nemá přesné informace o tom, co se ve Vrběticích vlastně stalo. , kdy jeden ze zaměstnanců MPO přiznal, že máme data o tom, že nějaká země vyváží tam a tam. Prosím pěkně, my se tady snažíme regulovat své vlastní občany - držitele zbrojních průkazů, a přitom tady leží zákon, který může přesně postihnout a řešit to, co bychom řešit měli, tedy dovoz a vývoz zbraní. Ale tady leží zákon, kterým se máme zabývat, a tím se nezabýváme a to mně velmi vadí.
Je to bod s číslem 72 našeho programu. Přitom ti manažeři samozřejmě musí hospodařit jako řádní hospodáři a podle mého názoru je nejvyšší čas a je třeba, aby byl brzo tento zákon projednán. A já pevně věřím, že bude i po projednání zamítnut. Patřičná zákonná lhůta je splněna. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já zůstanu věren tomu, co jsem předvedl předtím, a budu otevírat témata, do kterých se vám vyloženě nechce. To je registrované partnerství a možnosti osvojení. A myslím si, že ten původní poslanecký návrh by byl méně komplikovanější k tomu, aby zákon prošel. Dámy a pánové, vy jistě víte, že podle zákona 115 o registrovaném partnerství je možné vstoupit do registrovaného partnerství. V rámci vztahu k dětem registrované partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti vůči vlastnímu dítěti. Současná právní úprava v občanském zákoníku rozlišuje dva druhy osvojení, a to společné a individuální. Společné osvojení je osvojení pouze manželů a individuální je osvojení jedinou osobou. Podle novely by měla vzniknout situace, jako je v současné době u osvojení, kdy si manžel osvojí dítě své manželky, které ona má z předchozího vztahu. Dítě má právě jen jednoho rodiče, protože ten druhý není znám, avšak již od počátku jej vychovávají a starají se o ně dva milující rodiče. V roce 2011 při sčítání lidu žilo ve stejnopohlavních rodinách přes 900 dětí. Dále je důležité, že v té adopci bude moci rozhodovat pouze soud a také dítě starší 12 let, které k takové věci bude muset dát souhlas.
Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Dále zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení bodu číslo 82 z programu schůze. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dobré již odpoledne. Připraveny máme celkem čtyři volební body. My jsme tu poslední lhůtu měli vyhlášenou do 7. března do 13 hodin a vámi podané návrhy jsme na volební komisi přijali dne 8. března v usnesení číslo 129, které máte rozdáno na svých lavicích. Podle jednacího řádu o změnách rozhoduje hlasováním Sněmovna. Není navrženo, jakým způsobem, ale vždy hlasujeme veřejně a toto i dnes budu navrhovat jménem volební komise. Jsou to rezignace navržené v petičním výboru, rezignace Františka Laudáta z klubu TOP 09 a Starostové a Martina Komárka z poslaneckého klubu hnutí ANO. Dále rezignace z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jany Lorencové, také poslanecký klub hnutí ANO. Poté navrhuji, abychom pomocí hlasovacího zařízení rozhodli o nominacích. Ty nové nominace jsou do petičního výboru. Za TOP 09 a Starostové paní poslankyně Markéta Adamová a za ANO 2011 Miloslava Rutová. Do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj nominuje hnutí ANO také naši novou kolegyni paní poslankyni Miloslavu Rutovou.
Nemám do ní žádnou přihlášku. Není tomu tak. Má někdo výhradu? Není tomu tak. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Požaduje někdo ještě jednou ty nominace přečíst? Ano, požadavek je na odhlášení. Odhlásím vás všechny. Ptám se, jestli je možné hlasovat pro všechny tři nominace jedním hlasováním? Hlasování pořadové číslo 291, z přítomných 139, pro 129, proti nikdo. Nominace byly schváleny. Máme nové obsazení výborů. Děkuji panu předsedovi. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise
Děkuji opět za slovo. Já jsem ten návrh zkrátil, abych ho neopakoval. Takže víceméně před rokem a půl až před rokem. Nebudu teď zbytečně opakovat tu historii. Ještě připomenu možná jednu souvislost, abyste měli ty informace komplexní. Ty body tedy spolu do jisté míry souvisí.
Ano, otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Není tomu tak. Pokračovat budeme bodem
Je to zákon, kde bych chtěl podotknout jako bývalý primátor, že to nebyla volební rétorika. To byl zákon, který byl připravován a projednáván v průběhu volebního období. Měla by být hledána jeho projednáním. K těm termínům, které navrhl kolega Holeček, bych doporučoval ještě použít pro jeho projednání pátek 6. 5. po pevně zařazených bodech. Velmi krátce. Já opakovaně říkám, že ten problém se pohybuje v něčem jiném, že se pohybuje v tom, že naše financování zdravotnictví je nedokonalé a že musíme hledat způsoby, jak dosáhnout toho, aby ve zdravotnictví bylo více peněz. Jiným způsobem. Ono totiž není pravda, že všechny nemocnice mají být financovány stejně. Přijali jsme velmi kontroverzní zákon o centrální evidenci všech údajů o zdravotním stavu.
Děkuji, pane poslanče, a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Horáčka, připraví se pan poslanec Volný a po něm pan poslanec Vácha. Prosím, máte slovo .
Jenom pro všechny připomínám, že se to týká Krajského soudu v Liberci.
Prosím, máte slovo. Ano, já děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Váchu. Prosím, máte slovo.
Pak tady mám bod 122, což je zákon, poslanecká iniciativa, pod kterou je podepsán kolega Korte a další, zákon o ochraně práv osob při nakládání s genetickými vzorky, tzv. zákon o DNA. Tímto bych vás poprosil, abyste zrušila ty dvě moje další přihlášky.
Když dovolíte v tuto chvíli vyhlásím přestávku. Pane poslanče.
Já mám pocit, že jste zapomněla na kolegu Koubka, protože ten tu nebyl, nevystupoval a ta přihláška se měla dostat dolů, takže minimálně jste ho měla vyzvat.
Poprosím sněmovnu o klid. Tak jestli tady pan poslanec Koubek je? On tady už vystupoval, ale stejně tady není, takže tím je to vyřešeno.
Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro navržený návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl také zamítnut. Nyní budeme hlasovat návrhy pana poslance Adamce.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ve dnech, kdy jsou třetí čtení.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Ještě, pane poslanče, pro upřesnění. V tom případě budeme muset hlasovat o všech třech bodech každý den jednacího dne. Souhlasíte s tím? V tom případě budeme pokračovat a budeme hlasovat o bodu 42, aby byl zařazen na pátek 22. dubna po již pevně zařazených bodech. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 236, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro návrh 118, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Tento návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?
A řeknu vám také, kterého bodu se to týká. To je číslo opravdu jedno z nejstarších sněmovních tisků, řekla bych, historicky bude zapsáno asi do knihy rekordů. Ale dnes tedy opravdu zde máme oba dva ministry, takže proto já budu chtít zařadit již dnes projednávání této mezinárodní smlouvy. Paní předsedající, ano? Máme opravdu už dnes rok 2016, čili v tomto směru chci býti velmi, opravdu velmi nápomocná, aby už toto bylo konečně projednáno, ať se tímto nezdržujeme, protože čtyřikrát přerušit projednávání mezinárodní smlouvy, to tady možná tato místnost ještě nezažila. Myslím, že by bylo velice slušné, aby i ti investoři, kteří mají své investiční zájmy, a ptali jsme se zde také při projednávání tohoto tisku pana ministra financí, vzpomínám, a pana ministra Mládka, dnes nepřítomného, jak je to v rámci obratu, kolik investic v Kosově mají čeští podnikatelé. Takže já doporučuji, jak už bylo řečeno, ty tři varianty projednání tohoto tisku, a nejlépe dnes, kdy zde máme konečně přítomné oba pány ministry.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Martina Novotného. Připraví se paní poslankyně Adamová. Prosím, máte slovo.
Pěkné dopoledne, kolegyně a kolegové. Já jsem se také přihlásil k otázce programu této schůze s návrhem přeřadit jeden konkrétní bod. Já připomenu ty dva aspekty problematiky, které mimo jiné jsou obsaženy v tomto bodě. Vidíme, jak ten čas letí. Protože ta problematika je tak komplexní, jak jsem zmínil, a obsahuje věci problematické, z mého hlediska nebezpečné, tak i věci nezbytné, nutné, tak aby se neopakovaly některé věci z minulosti, tak bych chtěl apelovat na to, abychom tomuto zákonu věnovali dostatek času.
Připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové, já jsem se přihlásila s návrhem ke změně programu. Tento můj návrh zde již ovšem zazněl z úst mých kolegů, proto bych si dovolila doplnit, pozměnit ten návrh, který je písemně předložen panu místopředsedovi Bartoškovi, takto. Navrhuji na jednání Poslanecké sněmovny zařadit nový bod, a to bod s názvem revize vládního programu v oblasti legislativy. Myslím, že bychom v této věci měli být aktivní, jestliže zde je pomyslná podaná ruka. Já si myslím, že tento bod by byl důležitý, kdyby Sněmovna projednala. Možná že by tam mohl být i nějaký další aktivní krok. Pokud toto neprojde, tak ve středu 4. května jako první bod, nebo alternativně po již zařazených bodech. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, paní poslankyně, a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bendu.
Naopak navrhnu, aby byly některé body z pořadu této schůze vypuštěny. To je první věc, kterou navrhuji vypustit. Je to jeden z těch evergreenů, které si vládní koalice nejprve předřadila, předběhla všechny ostatní poslanecké tisky, zařadila na jednání Sněmovny, ale dnes už je ten zákon naprosto zbytečný. Takže mi připadá naprosto nesmyslné, abychom pokračovali v projednávání tohoto návrhu zákona. Myslím, že jeho druhé a třetí čtení má být vyřazeno a nezařazováno do dalších schůzí Poslanecké sněmovny.
Děkuji, pane poslanče, a prosím další v pořadí a tou je paní poslankyně Jana Fischerová, připraví se pan poslanec Martin Novotný.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Zavolám kolegyně a kolegy z předsálí, čeká nás teď série hlasování. Na začátku přečtu omluvu. Tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tohoto usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 230, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 120, proti žádný. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.